Ten zákon jasně definuje, že ten režim, o kterém hovoříme, se vztahuje na dobu nouzového stavu a tři měsíce po něm. Takto to je definováno, to je jasně v zákoně napsáno, takže tady není, o čem by byl spor. Tak to je, můžete si to každý přečíst v tom zákoně. Takže když se tady říká, že se zavádí něco nového, není to pravda, je to v zákoně definováno, a skutečně jsou to lékaři, které zná ten poskytovatel. Takže skutečně si nemyslím, že by jakákoliv nemocnice riskovala, že si tam nasadí nějakého člověka, který je zcela neumětel, a povede to k poškození daných pacientů. Takže pojďme trošku věřit těm poskytovatelům. Tady se nebavíme o nějaké trvalé situaci na roky dopředu, o nějakém poškození pacientů. Tady se bavíme o výjimečné situaci na tu dobu, jak jsem o ní hovořil, a skutečně to nepovede ke zhoršení kvality českého zdravotnictví nebo k nějakým zásadním problémům.
Dovoluji si ještě poznamenat, že na návrhu se podíleli tady zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Komory daňových poradců.
Prosím.
Návrhem zákona dojde k vytvoření druhého bonusového období, za které je kompenzační bonus poskytován, a to od 1. května do 8. června 2020, tedy do dne, kdy je podle současných předpokladů očekáváno ukončení klíčových opatření. Takže to je za mě usnesení výboru.
A nyní tedy výbor navrhl, abychom postupovali standardním postupem, tedy, aby proběhla obecná rozprava. Pokud nikdo nenavrhuje jiný postup, tak já obecnou rozpravu otevírám, mám zde několik přihlášek a jako první je s přednostním právem pan předseda Kalousek a pak tam vidím další přednostní právo. Prosím, pane předsedo.
Neřeší však vůbec nic živnostem, kterým bylo zakázáno ze dne na den vydělávat, nebo jim to bylo výrazně omezeno, a ony ke svému provozu platí poměrně vysoké fixní náklady a teď se dozvěděly, že ten stav bude trvat tři měsíce. Řada z nich bude mít zavřeno až do 8. června. Je samozřejmě možné - a já to nepodrobuji kritice - nařízením vlády v této výjimečné situaci někomu nařídit, že musí zavřít svoji provozovnu, ale není možné necítit se odpovědný za fixní náklady, které po dobu zavření ten člověk musí platit, i když si nesmí vydělat ani korunu. Diskutovali jsme o tom několikrát. Paní ministryně mnohokrát říkala, že nelze vyčíslit náhradu škody, a já tady s ní souhlasím, to by se vyčíslovalo poměrně velmi špatně, ale také se vůbec nepohybujeme v rozměru náhrady škody. Dokonce se nepohybujeme ani v rozměru úhrady celých těch fixních nákladů. O příspěvek na ty fixní náklady. Kadeřnictví musí mít zavřeno, restaurace musí být silně omezena. Já pořád ještě chci věřit, že to není zlý úmysl, a moc vás prosím, abychom jim na ty fixní náklady alespoň přispěli.
Protože samozřejmě ve chvíli, kdy komerční banky budou dávat nějaké úvěry, které budou garantované státem, tak samozřejmě na to nemáme vhled, jestli to budou úroky nízké, střední, anebo nějaké rizikovější. Takže to je specifikace toho pozměňovacího návrhu mého a kolegy Martínka. Ale další pozměňovací návrhy jsou tam skutečně v oblasti těch výší a dovolte, abych je tedy odcitoval. Ale banky si přece nebudou pod sebou podřezávat větev. Tím se dá zachránit řada firem. Ale souhlasím s jednou částí. Ne všechny tam se dostanou, protože ty, které byly už nanicovaté a měly situaci už zhoršenou v předcházejícím období, a teď je to může dorážet, tak samozřejmě tyto firmy mají riziko se do toho systému dostat, protože ty komerční banky je nebudou chtít do toho možná dát. To je pravda. Nezlobte se, já jsem podnikatel a já taky ztratím spoustu peněz, ale před nikým tady nebrečím, že bychom nepřežili, a je to jenom otázka, jakým způsobem se ty jednotlivé firmy chovaly. To je možná pravda, ale já se vás ptám, jestli za cenu toho tam převedeme tu zodpovědnost jenom na stát a necháme bankám v tomhle směru volnější ruce? Takže to je pro ten začátek můj komentář k tomu, co já jsem vám chtěl vlastně v tomto směru říct.
Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám. S náhradní kartou číslo 22 hlasuje pan poslanec Beitl. Tak. I v časech mimořádných slavíme narozeniny. Své vystoupení již avizoval pan předseda klubu ANO Faltýnek. Výbory projednaly další došlé návrhy, takže určitě na to musíme reagovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opravdu se usaďte na svých místech, schůze už začala.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové.
Nikoho nevidím, takže se tedy vypořádáme s návrhem pana předsedy Faltýnka. Kdo je proti? Hlasování číslo 49, přihlášeno 158 poslanců, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí.
Já bych chtěl jenom připomenout, že dnes máme zcela unikátní legislativní situaci, kdy jeden den projednáváme dvě novely jednoho zákona, a vypadá to, že dokonce obě budou přijaty. Mně to přijde úplně šílené z hlediska nějaké legislativní techniky. Prostě schvalte prosím ten senátní návrh, který to dlouhodobě řeší. Zabraňuje tomu, aby podnikatelé přišli o 24 miliard cash flow, a pojďme pak ty dlouhodobé úpravy řešit mimo stav legislativní nouze. Spolkněte trochu té hrdosti, že to někdo mohl vymyslet také rozumně, a nejenom vláda. A ten druhý potom nemusíme řešit. Jinak budeme skutečně zcela absurdně nejdříve přijímat zákon, a pak přijímat jeho opravu, což absolutně nedává smysl.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl ten názor jenom silně podpořit, protože v posledních dnech a týdnech přijímáme různá uvolnění či odklady pro podnikatele, a tento návrh zákona jde úplně opačným směrem. Ale určitě více než 20 miliard si chce vzít stát na úkor podnikatelů, což v této době...
Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Je to žádost o tohle? Dobře.
Děkuji.
Nyní tedy budeme pokračovat. Nikoho nevidím, takže pokud se již do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Já vás poprosím o klid, aby se pan ministr mohl vyjádřit.
Důsledkem by potom bylo nedostatečné financování poskytovatelů zdravotních služeb a snížení dostupnosti a kvality zdravotních služeb. Přicházím tedy proto s vládním návrhem zvýšit měsíčně o 500 korun platbu státu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc, a to s účinností od 1. června letošního roku. Zároveň se dále navrhuje od 1. ledna 2021, tedy od příštího roku, navýšení této platby o dalších 200 korun.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, v úvodu svého vystoupení chci opět složit poklonu a poděkovat všem zdravotníkům za jejich obětavost a statečnost. Je na nás, abychom jim zajistili podmínky, aby mohli svou práci, to je léčit a starat se o pacienty s vysokou profesionalitou, tak jak to většina z nich umí a chce, abychom jim ty podmínky zajistili. Přimlouvám se proto, v této chvíli se obracím na pana ministra, aby byl vyslyšen požadavek odborů na navýšení, na poskytnutí té jednorázové odměny pro zdravotníky v první linii. Jsem přesvědčena o tom, že si to zaslouží a že to tak vnímá i naše veřejnost. Vítám tento návrh zákona, který Ministerstvo zdravotnictví konečně vyslyšelo, požadavek i krizového štábu nemocnic již z minulého roku. Ministerstvo tedy vyslyšelo návrh na navýšení plateb za státní pojištěnce a dnes nám ho předkládá a já za to děkuji. Nicméně cesta je to správná a sociální demokracie vždycky požadavky na navýšení plateb za státní pojištěnce podporovala, stála za nimi, a také, pokud to měla v rukou, to dělala, navyšovala tyto platby. Další kroky k řešení té situace tedy jsou odvinout platby za státní pojištěnce od minimální mzdy a k této výši také nastavit valorizační mechanismus. Vidíte, že tam je ještě rezerva. Tedy to je první předpoklad pro srovnání mezd a platů ve zdravotnických zařízeních, vyřešení následné péče a zajištění dostupnosti péče včetně pohotovostních služeb a další. Závěrem tedy ještě jednou. To budeme dále jako sociální demokracie prosazovat. Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila k návrhu tohoto zákona. Zdravotnictví potřebuje peníze jako sůl. Zvýšení plateb za státního pojištěnce vidíme jako rychlý způsob, jak do zdravotního systému dostat poměrně jednoduše větší množství peněz. Stát platí pojistné za 6 mil. Čechů, tedy za tři pětiny všech účastníků veřejného zdravotního pojištění. Z toho tedy vyplývá, že platba za státního pojištěnce je výrazně nižší než částky, které do zdravotnictví platí ekonomicky aktivní lidé. Zaměstnanec s průměrnou mzdou společně se svým zaměstnavatelem odvedou do zdravotnictví každý měsíc 4 607 korun. Z toho pohledu se tedy ukazuje, že české zdravotnictví je obrovsky závislé na ekonomickém cyklu. Navýšení platby za státní pojištěnce je z našeho pohledu správným krokem, a proto tento návrh klub STAN podpoří, protože zdravotnictví potřebuje finanční prostředky jako sůl.
Já jsem rád, že vláda tento krok udělala, že připravila návrh, který dnes můžeme projednat, a klub KDU-ČSL jej podpoří. Vidíme ho jako zásadní ve stabilizaci financování zdravotní péče, která bude postižena výpadkem plateb ve veřejném zdravotním pojištění. A jak už tady řekl pan ministr, ty odhady, střízlivé odhady, jsou, že již letos vypadne 40 mld. korun.
A zatím jste poslední přihlášený.
Děkuji, pane předsedající. Já musím říct, že jsem opravdu rád, že pan ministr ten zákon předložil do Parlamentu, protože je to problém, který diskutujeme ve zdravotním výboru dlouhodobě. Tak to je první věc, která svědčí o tom, jak vypadá české zdravotnictví s počtem lékařů. Protože co je to aprobační zkouška? To je vlastně státnice v českém jazyce. Dokud aprobační zkoušku neudělají - a to tady nezaznělo, tak já to řeknu dvakrát po sobě - tak jsou na úrovni českých mediků! Oni nemají státnice! Aprobační zkouška rovná se státnice. Až poté tito lékaři dělají atestace. Aprobační zkouška rovná se státnice. Kde je problém? A pochopitelně tito lékaři takto neumějí odbornou češtinu. Institut pro další vzdělávání zkouší v jarních termínech! Tak tito lékaři zachrání české zdravotnictví. Tedy rád bych slyšel, kolik je to doktorů, v jakých odbornostech pracují, v jakých nemocnicích. Nemáme přehled o těchto lékařích, kolik jich je, kde pracují, jak dlouho se připravují na aprobační zkoušku - rok, dva, tři, pět, deset, patnáct, dvacet? Ano, to bych považoval za systémové opatření. Ale ne přijetí tohoto zákona, nezlobte se. Já nechci jenom dostupné, jenom dostupné zdravotnictví, jenom zdravotnictví hrazené, ale já chci také kvalitní zdravotnictví a toto opravdu není ta cesta.
Tak, pane poslanče, máte pět minut, máte slovo.
Na jednu stranu my se tady snažíme pouze - mluví se tady osm dnů, ale jestli jste si to přečetli, tak je to osm dnů plus tři měsíce. A tady zazní od pana kolegy Válka prostřednictvím pana předsedajícího - mluvíme, že chceme mít kvalitní lékaře, své vlastní, tak jim promineme zkoušku. To je celé, co tam je. Nic víc, nic míň. Tady nejde o to někomu dávat nějaký pardon, ať je to pro českého lékaře, který se vzdělává, nebo pro zahraničního, ale umožnit oběma částem, aby mohly zkoušky složit. To je všechno, o co se tady jedná, o co tady běží. Nikdo to neví. Informoval jsem se na ministerstvu aspoň na odhadu, kolika se to týká lékařů.
Tak nyní na faktickou poznámku vystoupí paní poslankyně Věra Procházková, žádnou další přihlášku tady nemám.
Mě hrozně uráží, jak tady mluvíte o osobách. Pro ně je velmi složité potom získávat prodloužení. Takže o tyto lidi jde a nám v těch nemocnicích velmi dobře pomáhají. Tito lidé zastoupí ty vysoce erudované naše lékaře, kteří půjdou na ta vysoce potřebná a erudovaná pracoviště. Tito lidé budou pracovat na těch standardních internách, na kterých nám bohužel chybí. A bohužel je to taky proto, že ti lékaři jsou koncentrováni v těch fakultních nemocnicích ve velkých městech a do těch okresů prostě nejdou. Takže neberte nám je, nechte nám je tady. Jde jenom o tři měsíce, aby mohli složit ty zkoušky. Většina z nich na to opravdu má.
O skutečných důvodech, proč vláda předkládá tento návrh a rozvolňuje fiskální politiku na dalších sedm let, bychom mohli diskutovat. A my říkáme: Ne, naopak. My chceme být ohleduplní, zodpovědní a chceme vládu, která bude usilovat o dlouhodobou udržitelnost svých veřejných financí. A z tohoto důvodu a těch dalších, které jsem uvedla, tento zákon nepodpoříme.
Děkuji. A já si myslím, že bychom tyto dvě roviny zaměňovat neměli, protože my teď tady nevedeme spor o to, jakou Česká republika, až projde ten náraz ekonomické krize, zvolí konsolidační strategii, protože politickou odpovědnost za podobnou strategii ponesou vlády, které vzejdou z voleb v roce 2021, protože, nechci být pesimista, ale obávám se, že letošní rok je jasný. Pravdou je, že dnes se řeší příprava rozpočtu na rok 2021, který má jedno kouzlo, a to že je to rok volební. Na druhou stranu je jaksi fakt, že pokud bychom měli vycházet z české verze zákona o rozpočtové odpovědnosti, tak to meritum se posouvá nikoliv do ekonomicky strategické roviny, ale do roviny pragmaticky právnické. Jedno stanovisko je exekutivního orgánu, tedy Ministerstva financí, to je nadáno odpovědností. A proti tomu stojí stanovisko Národní rozpočtové rady, které je vybaveno též právním názorem, byl nám rozeslán, a které tvrdí něco jiného. A na to bychom se měli soustředit. A ti kritici dnešního kroku jsou sami nositelé názoru, že vlastně to, co jsme tehdy schválili, je nicotné, má to minimální význam, protože původně měli představu o tvrdším zákonu, a zejména na ústavní úrovni. Já si myslím, že bychom se měli skutečně soustředit na to hlavní.
Poprosím o lepší dodržování času, jinak jsem samozřejmě dobrota sama.
A nyní paní poslankyně Richterová, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou do obecné rozpravy. Nicméně vidím, že pan poslanec Stanjura se hlásí.
Je to prostě od sociálních pracovníků a takových lidí žijících skromně, živících se typicky brigádami, těmi malými dohodami, žijících opravdu za malé peníze. Mluvím o tom proto, že stejně z této osoby se také typicky rekrutují lidé, kteří se dostanou do exekucí kvůli neplacení zdravotního pojištění. Vsadím se, že Ministerstvo zdravotnictví o tomto ví. Prostě těmto osobám navrhujeme stejně jako živnostníkům naprosto stejně dát ty jakési prázdniny od plateb zdravotního pojištění. Je nám jasné, že nic není zadarmo. Podnět je od studentů vysokých škol, kteří jsou trošku starší a živili se prostě přivýdělky při studiu. Prosím o zvážení tohoto návrhu, byť vím, že je to na poslední chvíli, ale už jsme toho schválili hodně na poslední chvíli a zrovna tohle si myslím, že by pro společnost jako celek dávalo smysl.
A nyní tedy ty přihlášky z místa. Prosím.
Jenom ta poslední poznámka, pokud mě paměť neklame, je to 28. zákon v legislativní nouzi od 24. března. Tak abychom věděli, že to sekáme jako cvičky. A velmi často chybujeme, což je logické v tak kvapném režimu. My jsme v té době navrhovali, abychom to automaticky kompenzovali ze státních peněz, ať už já, nebo návrh pana poslance Válka a pana poslance Kalouska. Tak pan ministr řekl nesouhlas. Druhá věc, která mě zarazila, ale vycházím pouze z veřejných zdrojů a pan ministr mě možná opraví, nebo ne. No to mně nepřipadá, že takhle se mají připravovat zákony. Celý jeden den pan premiér se tomu věnoval a vymyslel to číslo. Já za nás říkám, že to číslo pro letošní rok je v zásadě správně, ale nevím, proč 23. dubna řešíme čísla pro rok 2021, když vlastně nevíme, jaké budou dopady i v oblasti zdravotního pojištění. To budeme vědět možná v srpnu, možná v září mnohem přesněji než dnes. Takže minimálně v té části příštího roku je to pouze PR bez jakéhokoliv zdůvodnění. Možná je ta částka dobře, možná je příliš vysoká, možná je příliš nízká. Já myslím, že nikdo z nás v této chvíli - asi kromě pana premiéra a těch, kteří potom jako slepě za ním jdou - není schopen tu částku obhájit, proč je to tolik, proč to není o něco méně nebo o něco více. Nevíme, jaká bude zaměstnanost, nevíme, jaké budou platy. Takže proč řešíme rok 2021 teď ve stavu legislativní nouze? Kromě toho, že pan premiér se celý den tomu věnoval. Tak vaše vláda, pardon. Ano, vy jste byl proti, ale vaše vláda jako celek většinově byla pro. To je jen takový povzdech, to nemá žádnou souvislost. Nebo jak říká pan premiér, není žádný souvis s tímto sněmovním tiskem. Takže ta moje otázka zní, a není nijak útočná: Jak jste přišli na tu částku pro příští rok? A jste si jistí, že je ta částka dobře?
Poprosím pana ministra a vicepremiéra Havlíčka, aby se ujal úvodního slova k tomuto materiálu. Prosím.
Bude nás čekat nesmírně náročná cesta obnovy ekonomiky a postavení na nohy a bez likvidity, bez hotovosti nemáme šanci to zvládnout. A pouze pro vaši informaci, během řádově čtyř týdnů oni musí zvládnout to, co se jindy dělá rok a půl. To je právě to, co dneska činí. Kapacitně, ale pochopitelně i technicky by se to vůbec nezvládlo. Ano, to je, pravda, věc, která se náročně dojednává.
Zeptám se, jestli chce vystoupit v rozpravě nebo... Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Včera jsem také říkal na rozpočtovém výboru několik důvodů, proč jsem byl překvapen. To je naprosto neobvyklé. To neznamená, že to je teď, hned, ale že ty firmy si na tyto záruky prostřednictvím Českomoravské rozvojové banky a prostřednictvím komerčních bank mohou sáhnout do konce letošního roku. Takže všechny ty firmy se můžou na to dostatečně připravit a můžou jak rychle, tak pomaleji, podle toho, jakým způsobem se jim bude vyvíjet situace a jejich cash flow.
Samozřejmě že to, že bylo prolomeno evropské pravidlo, de facto nevadí, protože Evropská unie zvolnila pro tento rok - nehovoří prosím pěkně o letech příštích - zvolnila únikovými klauzulemi tyto evropské limity, které nás zavazují evropským právem. Je těžké si ho věcně představit.